Po jedenáctém ročníku vzdělávání končí střední škola, pak pokračuje dvanáctý, třináctý ročník a hotovo. Ale my tady máme devět plus čtyři a teď přidáme ještě jeden, takže budeme mít čtrnáct let. Kromě toho - a to ještě všichni nechodí do toho třináctého ročníku v Anglii.
Dámy a pánové, já normálně nemám ve zvyku hovořit k něčemu, čemu zas tak příliš nerozumím. To není osobní invektiva, prosím vás, ale hovoříte zde o školství. Ve vší úctě, dámy a pánové, já do toho nikdy nezasahoval, já jsem nikdy ministrem školství nebyl, ale pozoruji, kam to školství po 25 letech reforem dotáhlo. Vážení, jestliže se o tomto budeme bavit, pak jsem ochoten dále diskusím naslouchat. A vidím, že po mně přijde hodně učitelů, kteří mě třeba vyvedou z omylu. O ostatním zde příliš diskutovat ani nechci a ani nebudu.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To, že je nutné to změnit, je evidentní, protože aplikovaná matematika má obrovskou budoucnost ve všech oborech. V medicíně, v ekonomii, zdaleka ne v průmyslu. Protože existují jen dvě ekonomiky, jedna je ekonomika zdrojů, a tahle země je má vyčerpané, nebo je vůbec nikdy neměla, a ekonomika talentu. Je potřeba něco razantního udělat a já bych od tohoto zákona očekával, že udělá nějakou razantní změnu v tomto smyslu, protože jinak se tady bavíme opravdu o zástupných problémech, kdo bude financovat poslední rok v mateřských školkách atd.
Nedostane se na střední zdravotní školu, nebo dostane? Tak hrajeme si na nějaké přijímačky, že je musí všichni udělat, nebo ne? Nebo jenom vezmeme pořadí? Jestli je to tak, jak jsem to pochopil, tak si jenom hrajeme na jednotné přijímací zkoušky. Bude přijat, nebo ne?
Co se týká maturity, tady přiznávám, že také bych byla ráda, kdybychom měli větší vazby do vysokých škol, do novely vysokoškolského zákona, kde by byla větší vazba mezi maturitní zkouškou a přijímacími řízeními v rámci vysokých škol. Avizovala jsem otevřeně, že odborně se jednotlivé skupiny zcela neshodují. Peníze na vyšší počet vychovatelek ve školkách volíme prostřednictvím šablon skutečně jenom proto, že se posouvá demografická vlna a je rozhodně i ekonomicky účinnější zvolit tento způsob financování. Troufám si říct, že takto intenzivně s nimi komunikuje ministr poprvé.
Já děkuji paní ministryni. Než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Michalu Kučerovi, tak ještě dvě omluvenky. Takže nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera, po něm pan předseda Stanjura, pan předseda Fiala a pan poslanec Jiří Koskuba.
Nicméně s ním zásadně nesouhlasím. Ale čeho bych se chtěl dotknout, je právě onoho financování. Tady paní ministryně zmiňovala ono rozpočtového určení daní. Já nevím, jestli zaznamenala paní ministryně, že jsme minulý týden tady zamítli dvě miliardy pro obce. Dvě miliardy pro obce zamítla strana lidová, zamítlo hnutí ANO a zamítlo ČSSD. Tedy vládní koalice. Ty peníze jste jim neschválili.
Prosím, pane předsedo.
Tak já volně navážu. To je podle mě správný přístup. O tom, že jste zamítli navýšení RUD, vaši straničtí kolegové, takřka všichni, nebyli všichni, já jsem si vědom toho hlasování, to už říkal pan poslanec Kučera. Jenom říkám, že když stát dá novou povinnost, má s tím poslat peníze. Uvidíme, třeba ten pozměňovák získá vaši podporu. Tak proč to měníme! Podle mě bude. Protože ať se vám to líbí nebo nelíbí, nesměšujme povinnost a dobrovolné rozhodnutí rodičů. Ale levice je posedlá stoprocentní povinností, dodržováním. Běda, kdyby jeden unikl!
Opravdu si myslíme, že ředitelé škol nedokážou dobře sestavit svoje přijímací testy, že nedokážou vybrat děti, které chtějí přijmout na svou školu? A jestli chceme zlepšovat kvalitu vzdělávání, tak ne společnými přijímacími testy. K čemu to je? Ale jednotné přijímací zkoušky jsou zbytečné. Je to byrokratizace školské soustavy, bude to drahé a nepřinese to lepší výsledky. Ano, můžete mně někdo namítnout: No ale podívejte se, kdo dneska studuje na střední škole. Co se tam dostává za děti. Nejspíš máte pravdu, ale problém je jiný. To neodstraníte jednotnými přijímacími zkouškami. V žádném případě. To bychom odstranili tím, k čemu jsme v této společnosti neměli odvahu, a to je redukcí počtu středních škol. Tím, co se nazývá optimalizace, prostě zrušením těch, které jsou špatné a které jsou tady navíc. Co bude ta státní část a co bude ponecháno na školách? K čemu ta maturita bude sloužit? Nebo to dokážeme, jak je to v jiných zemích, spojit třeba do jednoho testování? Musí mít opravdu maturitu - a podotýkám tady pro ty, kteří třeba neznají jiné školské soustavy, že maturita je hodně specifický prvek jenom některých vzdělávacích systémů. Nebo ji můžeme něčím nahradit? Ale zavádět to teď mně připadá neodpovědné. Já si myslím, že to datum je nerealistické, ale aspoň je teoreticky stihnutelné na rozdíl od těch dat, se kterými tady operoval předchůdce paní ministryně Valachové. Do té doby je to neodpovědný zásah do maturitních zkoušek, do té státní části, která po obrovských problémech v těchto letech konečně jakž takž funguje, jak ji neohrožujeme tím, že do toho vneseme další prvek. Tady do toho zasahovat je podle mě absolutně zbytečné, neodůvodněné, odporuje to dokonce naší zkušenosti a nevím, proč bychom měli jakoukoliv změnu dělat. Nedávejme to do zákona! Je to jenom zaplevelování legislativy. Nedělejme takové věci, které jsou byrokratické, od začátku odsouzeny k neúspěchu a kvalitě školství nepřinesou vůbec nic. Věřte mně, že pokud tak uděláme, tak pomůžeme našim školám, našim žákům a studentům mnohem více, než když tady tuto novelu přijmeme. A pokud vám jde opravdu o kvalitu školství, o které tady mluvila paní ministryně Valachová, tak podpořte můj návrh a hlasujte se mnou pro zamítnutí už v prvním čtení.
Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já jsem bedlivě poslouchal paní ministryni, její úvodní slovo, a potvrdila mé obavy, že to je ideologický návrh zákona. A divím se těm vládním stranám, které samy sebe neoznačují za levicové strany, že takový návrh sem pustily. Já myslím, že paní ministryně patří k levému křídlu sociální demokracie, je to poznat i z tohoto návrhu. Zkusím pár věcí okomentovat z jejího úvodního slova.
Jenom bych chtěl říct na adresu pana poslance Koskuby prostřednictvím paní předsedající, že to, co mě opravdu překvapilo u jeho příspěvku, že je lékař. Diskutovalo se tady o mešním vínu. Možná že budeme diskutovat o tom, kde začíná a končí odpovědnost v této oblasti u lékařů. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já musím na svého předřečníka reagovat. Já jsem zde kromě jiného pochválil kultivovanost projevu poslance Junka. A jinak vás mohu ujistit, že české zdravotnictví díky věčným reformám funguje jenom díky zodpovědnosti jak lékařů, tak sester a díky tomu si s výběrem nemusíte lámat příliš hlavu. Ano, český národ by měl být očividně opatrnější při výběru svých zástupců, ale já ho v tom omezovat nemíním a ani jeho výběr nemíním kritizovat. To je vše, co mohu dodat.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Padlo tady, že alkohol byl polehčující okolnost. Já bych se rád zeptal možná kolegů, kteří sloužili u policie -
Já vám váš čas nastavím.
Dodržují striktně rychlost.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Karamazova. Prosím, máte slovo.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
Skoro ani nemohu uvěřit, že se také budeme vážně zabývat tak bizarním opatřením, jako je nová povinnost pro občany nosit reflexní vesty. Těžko soudit, kde se předkladatelé tohoto návrhu inspirovali - snad v Severní Koreji nebo v jiné diktatuře, která si potrpí na nošení uniforem. Každopádně se zdá, že Česká republika opět přispěje světu něčím novým, tentokrát módním trendem, který by asi nevymyslel ani extravagantní návrhář. Snad aspoň pokud jde o barvu nového kusu oblečení, ponechá velký bratr občanům na výběr. Vzpomínám si na minulý režim, který nám přikazoval, nejen co si vzít na sebe, ale i správnou délku účesu. V roce 1989 jsem si myslel, že tato doba je definitivně pryč. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsem z malé vesnice, která spadá pod jinou obec. Všechny svoje úřední věci si musíme chodit vyřizovat tam a jede nám tak čtyřikrát za den autobus. Já si myslím, že zákonem se všechno vyřešit nedá. Použiji ještě dva příklady chycení lidí s alkoholem za volantem, kde pokaždé se policista zachoval jinak. Jednou jsme jeli s kamarádem na motorce. Zastavili nás policajti, dali nám dýchnout. Toho kluka sebrali, odjeli s ním do Rakovníka do nemocnice, sebrali mu papíry a sebrali mu krev. Nic se tam nenašlo, ale byl tři nebo čtyři týdny bez papírů, což byla pro něj životně důležitá záležitost. To je jenom tak, když se používá mozek, protože to zákon ne vždycky je schopen zařídit.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.
Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech.
Za náš poslanecký klub Úsvit jenom krátce řeknu to, co by mělo být známo. Podporujeme zrušení druhého důchodového pilíře. Tady je naše shoda s tím, co je předloženo, a je vidět, že ne vždycky úplně v opozici máme všichni na všechno stejný názor. To je přeci normální. Ale proč jsem chtěl vystoupit, ne abych tady toto konstatoval, jen to připomínám. Zazněla tady ovšem také výtka, že současná vládní koalice nepředkládá alternativu, nebo nepředkládá způsob řešení toho, jak by se to mělo řešit.
Já vám také děkuji.
Nejsem optimista jako můj předřečník. Bojím se, že se nehneme z místa, a proto bych rád prostřednictvím předsedajícího poradil Mirkovi Kalouskovi. Mirku, my tu nebudeme věčně, tato koalice. Já myslím, že se vám zvednou preference.
Já vám děkuji a nyní dvě přednostní práva. Prosím, pane předsedo.
Myslím, že je jedním z negativních symbolů činnosti této vlády a že tím negativním symbolem zůstane. I když si to teď třeba vy ostatní nemyslíte. Já vám na několika příkladech ukážu, že tato svoje tvrzení mohu doložit. Samozřejmě, můžeme se na to dívat tak, a to je to pokrytectví, že řekneme: ono to nefunguje. To přeci není žádná pravda. Není to žádný argument. A i kdyby druhý důchodový pilíř nefungoval dokonale, tak vláda ho ruší, aniž by nabídla cokoliv, co by ho jakkoliv nahradilo. Prostě žádné řešení tady vláda nenabízí. Zavedení třípilířového penzijního systému bylo po mnoha letech, a to podle mě nemůže popřít ani tehdejší opozice a dnešní vládní koalice, konkrétní krok k vyřešení negativního demokratického trendu, o kterém doufám, že nikoho z vás nemusím přesvědčovat. To jsou fakta, která leží na stole. Populace stárne a průběžný důchodový pilíř není schopen penze platit. Musíme to doplácet z ostatních příjmů, ale postupně na to nemáme dostatek finančních prostředků a bude to ještě horší. Stačí se podívat na jakékoliv prognózy populačního vývoje. Druhý důchodový pilíř byl pokus to řešit ze strany tehdejší vlády. Vy to rušíte, dobře, já tomu rozumím, ale očekával bych, že nám předložíte nějakou svoji verzi, nějaké svoje řešení. Za druhé. Tady bylo také od začátku slibováno, že druhý důchodový pilíř bude co nejdříve zrušen, jakmile se dostane opozice ke vládě. To není zas tak málo. Vláda nyní těmto lidem říká: Chtěli jste se o své důchody postarat sami, byli jste zodpovědní, tak máte smůlu. Dámy a pánové, tohle není žádné řešení a žádný vzkaz odpovědným občanům, jak si chcete poradit s jejich penzemi. Vzpomeňte si jaké. To bylo zvyšování daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí tehdy očekávalo výpadek příjmů a vzhledem k rozpočtové odpovědnosti tehdejší vlády nechtělo zvyšovat deficit, a tak se přistoupilo ke zvýšení DPH. Ale to se vládě nehodí. Takže tady vidíte typický příklad pokrytectví.
Škoda, že se u toho nemohlo promítat, jak jezdí ta auta 150 po dálnici. Ta otázka není jenom otázkou argumentů. Já bych dodal proponentům zvýšení hladiny alkoholu, že by mohli ještě říkat, že ten rozdíl mezi řidičem, který má pár setin nebo desetinek promile, a řidičem, který je nachlazen nebo rozčilen, že není vůbec velký. Že těch faktorů, které způsobuje řízení ve špatném stavu a zvyšuje jeho riziko, je hodně. To je velmi pravděpodobné.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Probíráme novelu důležitého zákona, kde je mnoho bodů, které je potřeba nějakým způsobem se k nim postavit a prosadit je. Diskuse na hospodářském výboru se protáhla o tři čtvrti hodiny k tomuto bodu, zaznívaly tam naprosto stejné argumenty. Bylo by špatné, kdyby se to tady nějakým způsobem opakovalo. Je to jako obvykle souboj mezi právem a odpovědností. Hospodářský výbor dal přednost odpovědnosti a zmíněný pozměňovací návrh zamítl.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Novotného. To jsou zatím všechny faktické.
Je to ta jiná situace vůči těm převažujícím situacím, kdy tady říkáme, že něco přijmout musíme.
Připraví se pan poslanec Černoch a po něm pan poslanec Koskuba.
Tak když se to hodí, tak to Chorvatsko, Švédsko a Rakousko se nám předhazuje, jak to dělají výborně. Co to jsou za názory? To jsou takové jako vy všichni si dáte víc piv! Co bude dělat Policie České republiky? Nebo jsou jiné, podstatnější věci? Já myslím, že jsou jiné, podstatnější věci.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Černocha. Připraví se pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Huml a poté pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.
Určitě by nebylo dobré, aby policie trávila svůj čas tím, že bude čekat na cyklisty na cyklostezkách a vybrala co nejvíce pokut. S tím souhlasím. Na druhé straně, je to možná selský názor, ale myslím si, že alkohol nepatří ani za řidítka, ani za volant, ani za kormidlo, ani za knipl letadla, prostě nikam. A ve chvíli, kdy ten vliv má a něco se stane, tak to odnese člověk, který za to opravdu reálně nemůže. Proto je to možná tvrdé, ale já osobně a myslím si, že můžu mluvit za celý klub Úsvitu, tak jsme pro nulovou toleranci alkoholu v jakémkoliv dopravním prostředku. Protože je to zbytečné. A pokud mám řídit, tak si ten alkohol nedám.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, já reaguji skutečně na vystoupení řady předřečníků. A hlavně musím vyslovit nesouhlas s mým ctěným kolegou panem Pilným, že bychom o tom diskutovat neměli. Ve vší úctě, po dvou úmorných týdnech v této Sněmovně si myslím, že je to jedna z prvních zajímavějších debat, která se týká dokonce opravdu života našich lidí. Za druhé chci vyslovit poklonu kolegovi Junkovi za to, jakou formou svůj pozměňující návrh přednesl.
Děkuji.
To jste se předvedli! Urážky jsou vašimi argumenty.
Dále jsou dvě faktické poznámky.
Samozřejmě, když nemá argumenty, tak sáhne k urážkám, což v jeho případě...